Já jsem proto připravil svůj pozměňovací návrh, který právě reflektuje tento současný stav v Rakousku, který tam stále platí. Na to pozor. b) tohoto zákona. Bude moci! Pokud to neudělá, bude mít naprosto ryze nekuřácké zařízení. Je to naprosto stejné. Je to prostě typický příklad rakouského modelu. Byl jsem v jedné restauraci, která se tvářila, že je ryze nekuřácká. A v tom baru se může kouřit. Další možnost řešení. Takže to také dává určitý smysl. A je to zase zajímavý typ regulace. Prostor pro nekuřáky musí být umístěný jako první při vstupu do provozovny stravovacích služeb. Je to přesně určitým způsobem překopírováno a implementováno na náš právní řád, tak jak je to uvedeno na Slovensku. Já často, neříkám, že úplně často, ale občas chodím zde do restaurací v Praze. Na vesnici je to úplně o něčem jiném. To je jedna věc. Mezitím tam všechno pohazovali na zem, takže znečišťovali veřejné prostranství - to nikoho taky netrápilo -, protože tam popelníky pro ně nebyly vůbec instalovány. Takže jsme se opět nikam nedostali. Doteď když jsme tady měli naprostou benevolenci, tak uděláme striktně pěkně čáru a řekneme: Nic se dít nebude. Prostě všichni přestanou kouřit. A vždyť to taky není pravda. A podle mě jsou nejlepší částečné regulace. Částečné regulace, aby si na to společnost zvykla.
Já tomu rozumím. Ta zůstává na tom vlastníkovi. Kromě toho, že někdo zákonem hledá zakázkovou činnost pro vlastní firmy. Nic jiného v tom návrhu zákona podle mého názoru není. Tak to nazvěme takhle přímo. My jsme proti. My si myslíme, že se to má soutěžit. A pokud ty súsky jsou tak dobré, a mnohé z nich dobré jsou, to je třeba říct, tak tu soutěž vyhrají. Jsou taky kraje, které súsku nemají. Je to jeden z příkladů zbytečného zákona, který řeší absolutně dílčí problém. To je legitimní snaha. Ale myslím si, že bychom této snaze neměli vyhovět. A to je celé. Fakt není dlouhá. Nic jiného tam není. Ty ostatní - pak se bavme, kolik stojí reálná údržba se vším všudy. Ty přiveďme na kraje, převeďme k tomu peníze. Pokud bychom tento návrh zákona schválili, kdo bude mít odpovědnost za zpackanou opravu? Nemyslím si opravdu, že je to rozumný nápad. Myslím, že je to praktická debata. A klidně mohou vyhrávat krajské firmy, když dají nejlepší nabídku, na tom není nic špatného. K tomu ovšem nepotřebujeme měnit zákon. Tenhle zákon můžete s klidným svědomím hlasovat pro zamítnutí.
Prosím.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych zareagoval na věty pana předsedy Stanjury. Možnost! Ne povinnost. Takže o tom je ten zákon.
Protože podle mě jste to upekli na nějakém grémiu České strany sociálně demokratické v dobách, kdy jste ještě měli tolik hejtmanů. To já plně respektuji. Bavíme se o silnicích první třídy. A to je to, co se mi nezdá. Ale to, co jste popsal, je realita, jak by ten zákon byl naplňován.
A je to možná i částečně odpověď na otázky pana kolegy Stanjury. Mají svoje kapacity, ať už technologické, nebo personální. Nehovořilo se tam o tom, že je možné uzavřít smlouvy na dílčí činnost, jako je letní a zimní údržba těchto silnic. Kraje propadly panice a žádaly svým způsobem o narovnání stavu, tak jak probíhal v současné době. Tak je to v tom zákoně pojmenováno.
Další faktickou poznámku má pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Kořenek.
De facto máte pravdu, ale v tom materiálu není ani slovo o letní a zimní údržbě. Vůbec nic.
Další změna, kterou nepovažuji za šťastnou, je úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení, tedy u dětí mladších dvou let. V mém návrhu byla také podstatná změna, kterou návrh ministerstva nenabízí, která by však pomohla slaďování rodinného a profesního života a pomohla by zapojení prarodičů v rodinách, kde je to možné, kde se mohou a chtějí podílet na péči o nejmenší. Tuto změnu jsem nazvala rodičovská pro prarodiče. Je to takový pracovní název. Nicméně podpora by vznikla rozšířením okruhu osob, pro které by nebyl stanoven minimální vyměřovací základ a za které je plátcem pojistného stát, právě tedy pro prarodiče. Věřím, že tato změna, která státní rozpočet výrazně nezatíží, může mnohým skutečně pomoct vyřešit situaci, kdy nechtějí dítě svěřovat do péče kolektivních zařízení, což také nepovažuji za vhodné, ale z jakéhokoli důvodu se chtějí dříve vrátit do zaměstnání, a zároveň jim může pomoci jeden z prarodičů, který je ještě v produktivním věku. Domnívám se, že rodina by měla mít možnost se svobodně rozhodnout o péči pro své děti. V druhém čtení proto budu ráda předkládat pozměňovací návrhy, které budou rodinám skutečně pomáhat, a nikoliv naopak. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Adamové. Ta byla poslední písemně přihlášená do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy z místa. Pokud nikdo, rozpravu končím. Paní ministryně? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Závěrečné slovo ano.
Já děkuji všem, kdo se zúčastnil v prvním čtení diskuse. Jsem ráda, že i jako zpravodajka jsem upozorňovala na to, že pokud projde tento návrh do druhého čtení, že se musíme opravdu zaměřit na to, aby nám ten zákon nevyšel hůř proto, aby byl zatížen náš státní rozpočet tím, že zkrátíme dobu čerpání vlastně nezaměstnaným, jak se nazývají, ekonomicky sociálně slabým, a tím se nám dostanou do dávek hmotné nouze. Takže určitě i já budu iniciovat pozměňovací návrh, aby se tento bod vypustil.
Požádám sněmovnu o klid. Já jistě nechám prostor, abyste případně rozhovory z předsálí přesunuli v tichosti na hlasování do sálu. Tak ještě jednou. Děkuji. Pokračujte.
Děkuji. Když přijde kontrola, tak v cizině, když tam najde jediné jeho ponožky, tak jim to sebere. Tady tomu tak bohužel není. Takže v tomto máme také rezervy.
Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 172, z přítomných 139 pro 118, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Není tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 173, z přítomných 140 pro 106, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán také komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. Budeme pokračovat bodem číslo Paní ministryně, máte slovo, a děkuji panu zpravodaji, že je už na svém místě.
Novela byla skutečně diskutována velice dlouho a považujeme ji za návrh kompromisní. Je zde také garance návratu na původní práci na pracovišti i po skončení rodičovské dovolené, nejen jako dosud po skončení dovolené mateřské.
Jsou tak porušována jejich základní lidská práva na nedotknutelnost osoby a příznivé životní prostředí. Spor potom může zásadním způsobem rozvrátit sousedské vztahy a vést k porušení toho chování při občanském soužití. Kromě ochrany obydlí tento návrh obsahuje též výslovný zákaz kouření ve společných částech bytového domu, jako na chodbě, ve výtahu. Proto je třeba i v tomto případě nastavit veřejnoprávní pravidlo, které dopředu jasně stanoví, jaké chování není přípustné, a tím sousedským sporům předejde. Dále bych se chtěl zmínit o zákazu kouření v zoologické zahradě. Tato výjimka ovšem tento zákon znehodnocuje, protože provozovateli umožňuje pro kouření vyhradit celý vnější prostor. Jistě víte, že rodiče jsou povinni pečovat o zdraví svých dětí. Tato péče by se měla projevovat i v tom, že své děti nebudou vystavovat pasivnímu kouření. Je celá řada případů, kdy jsou porušovány tyto normy a nezodpovědní řidiči kouří v prostoru automobilu, kde jsou přepravovány děti. Osoby v ostatních částech tedy nadále budou vystaveny tabákovému kouři. Docházím ještě k tomu zákazu kouření ve věznicích.
Je umožněna existence kuřáren, musí být stavebně odděleny a vybaveny ventilací. V kuřárnách se nesmí servírovat jídlo. Bulharsko nepovoluje kuřárny, pravda. Estonsko povoluje kuřárny. Finsko povoluje, musí být stavebně odděleny a vybavení ventilací. Ano, povoleny kuřárny. V kuřárnách se nesmí servírovat jídlo a zároveň platí zákaz vstupu nezletilým osobám. Další země, nebudu vypočítávat úplně všechny, ale z těch velkých, o kterých se mluví - Itálie, ano, povolené kuřárny. Musí být stavebně odděleny, vybaveny ventilací a co do rozlohy menší než nekuřáckých prostor. Mohl bych počítat další. V restauracích a dalších prostorách veřejného stravování stanovit úplný zákaz kouření s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného pro kouření. Tento prostor by samozřejmě nemusel vznikat, ale mohl vznikat. Je čistě na majiteli nebo provozovateli restaurace, jestli by takový prostor zřídil. Tím pádem nevchází personál. Ale to už nám tady můj kolega Rom Kostřica dostatečně barvitě vysvětlil, jak budeme my kuřáci potrestáni jednou na sklonku svého života chorobami, které nás postihnou, takže myslím, že tento trest přijde přirozeně.
Nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Leo Luzar.
Nyní několik drobných slov k charakteru tohoto zákona. Nejsem závislý kuřák.
Prosím, pokračujte.
Ale přiznám se, že občas mám rád ten příjemný pocit vůně tabáku a toho klidu, který ve mně navozuje. První kategorie jsou ti, kteří v tom vidí určité poslání, většinou lékaři. To poselství zkusit tímto zákonem léčit neduh. Tady si myslím, že ta cesta z jejich pohledu je pochopitelná, byť si myslím, že je marná. Těch neduhů ze své praxe znají tisíce a léčit je zákonem dle mého názoru nevede k cíli. Ano, jsem schopen to pochopit. I jejich postoj k tomuto zákonu vcelku chápu a jsem schopen ho vnímat. Nesnažím se, jak se říká, foukat dým do obličeje.
Minulý týden v rámci projednávání přestupkového zákona jsem tady upozorňoval na to, kolik máme nejrůznějších sankcí v tisících zákonech, jak absolutně spolu nemají žádnou vnitřní logiku a konzistenci. Obávám se, že i tady v řadě případů se navrhují naprosto neadekvátní finanční sankce za v podstatě banální porušení předpisů. A opravdu, snažil jsem se na to upozorňovat na výboru. A tady najednou když lékař, učitel, požárník, nakonec i poslanec dejme tomu, přijde do práce pod vlivem alkoholu, tak se může nějaký orgán, a těch orgánů je tam asi sedm, které se tak můžou rozhodnout, se může rozhodnout, že mu na rok odebere oprávnění k provozování živnosti. Děkuji za pozornost.
A já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Uhlík.
Jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, předkládám tady za kolegu Snopka rozsáhlou materii pozměňovacích návrhů s patřičným zdůvodněním.
Jako poslední vystoupí pan poslanec Uhlík, nebo respektive je přihlášen.
Týká se právě toho zřizování poradního orgánu a jmenování národního koordinátora pro protidrogovou politiku.
Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, jestli si chcete vzít závěrečné slovo. V tom případě děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Přečtu omluvy. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Jan Birke.
Předpokládám, že je i soulad Ministerstva dopravy na tomto kroku. Dále chci říci, že je zcela určitě nabíledni i zhodnocení korupčních rizik. Dovolte mi tedy, abych odůvodnil návrh, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení.
Toto opatření takové praxi zamezuje. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, také já mám určité výhrady k tomu, co předkladatel zákona vydává za prospěšné. Sice to může prospět trhu práce, může to být také finančně výhodné pro samotné rodiny, o jejich odpovědnosti bych si ale dovolil pochybovat. Vezměme na pomoc rady odborné. Dítě je na matce plně závislé, na matce, oddělení od ní je pro něj obtížné, v dítěti vyvolává protest, pláč a zoufalství. To říká odborná literatura. Jeho vývoj však může jít dál, protože svět je obohacen o kontakty s vrstevníky, o nové věci ve velkém světě. Větší flexibilita je při rozhodování o čerpání rodičovského příspěvku poněkud problematická. Jako poněkud problematický vidím i návrh, podle kterého nemají mít nárok na čerpání rodičovského příspěvku přechodní pěstouni. Stojí ovšem za zamyšlení, co je k tomu vedlo. Jako odměnu za svoji službu dostává měsíčně něco kolem 20 tis. korun. Když mi předložila účty, kolik činí skutečné náklady, musel jsem jí dát za pravdu, že je z této částky možné zaplatit tak plenky a dětskou výživu. Dopočítali jsme se, že příspěvek na úhradu potřeb by měl být asi tak dvakrát vyšší. Ta žena dotuje rozdíl z pěstounské odměny a z dalších příjmů do rodinného rozpočtu, tedy na úkor svých vlastních dětí.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Soukupovi.
Dobrý večer. Už zde o tom hovořil kolega Soukup, kolegyně Chalánková i další předřečníci. Musím konstatovat, že na jedné straně chápu finanční či jinou potřebu některých rodin k brzkému návratu matky do zaměstnání či požadavek na větší flexibilitu v čerpání částek rodičovského příspěvku, přesto jsem ale přesvědčen, že stále větší tlak na brzký návrat matek do zaměstnání je výrazným rizikem pro harmonický vývoj našich dětí. Rozhodně proto stojí z mého pohledu za to, abychom tato rizika vnímali a při legislativním procesu provedli úpravu z mého pohledu až příliš liberálního způsobu navrženého čerpání rodičovského příspěvku. Nově se těmto osobám umožňuje volitelné čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 korun za kalendářní měsíc. Původní úprava byla především ze strany dotčených osob, kterými jsou, jak už zde zaznělo, například studenti, osoby samostatně výdělečné činné nehradící si nemocenské pojištění či osoby ekonomicky neaktivní, chápána jako diskriminující s ohledem na nemožnost volby výše a doby čerpání rodičovského příspěvku. S touto výtkou mohu v jádru souhlasit, ale zároveň vidím rizika, která rozvolněné čerpání rodičovského příspěvku pro tyto skupiny dotčených osob přináší. Zejména u studentů či osob ekonomicky neaktivních hrozí reálně riziko, že vyčerpají celkovou částku rodičovského příspěvku, která je stanovena na 220 tis. korun, ve zrychleném režimu, přičemž jimi budou sanovat jiné potřeby než ty, pro které jsou zákonem určeny. Dle mého názoru jsou tato rizika poměrně vysoká, a proto považuji diskusi nad vypuštěním této části novelizačního bodu č. 8 za důležitou. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému.
Já bych to jako hospodský udělal také. Ale k tomu budeme mít třetinku vody. Takže chápu, kam to bylo směřováno. To znamená, myšlenka dobrá, úmysl dobrý, výsledek už tak za tři, bych řekl. Takže nechci tady řečnit potom o tom, že to je útok do svobodné soukromoprávní cenotvorby.